Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné odpoledne, vystřídali jsme se v řízení schůze. Pro pořádek uvádím, že jsme stále ještě před otevřením všeobecné rozpravy, a z toho důvodu avizuji, že jsem vaše faktické poznámky musel odmazat, protože nejsme ve všeobecné rozpravě. Ještě před jejím otevřením se hlásí pan předseda Andrej Babiš. Já vaši přihlášku eviduji, každopádně byla mi předána, že jste s přednostním právem do otevřené obecné rozpravy. To znamená, jestliže se chcete přihlásit před otevřením obecné rozpravy, mohu vám dát slovo, ale po předsedovi Andreji Babišovi, který se hlásil před vámi.
Jak to dopadlo? Hlasovali jste pro konec aut na spalovací motory. Lhali jste, pane premiére. Vy jste byli v čele peletonu, pane premiére, který odsouhlasil to, že se sníží jejich počet. Přeloženo do češtiny budou dražší energie s největší pravděpodobností. PirSTAN - prosadíme odpovědný přístup k migraci zahrnující řešení bez kvót. Zase musím říct, bohužel lhali jste. Protože to, co jste odsouhlasili, není nic jiného než převlečené kvóty. To je technická diskuse, ale principiálně jsme byli v tomto s vámi na jedné lodi. Bylo to solidární. Udělali jsme to proto, protože to považujeme za správné z mnoha důvodů historických, faktických a tak dále. Proč se vůbec dostáváme do téhleté situace, že dnes máme být vůbec vděčni někomu za to, že v tuto chvíli nemusíme nic platit? My jsme solidární, megasolidární a je to dobře. Znovu říkám, v tomto si rozumíme, ale absolutně si nerozumíme v tom, co nastalo. Mnohokrát tady padlo dnes to, kdo je za co zodpovědný, kdo měl jaký mandát, kdo neměl mandát, ale v každém případě to, že Česká republika se dostala do role prosebníka, je něco, co není možné akceptovat ani na minutu!
Pane premiére, já se omlouvám, tady skočily dvě faktické poznámky, které mají přednost ještě před přednostním právem. Jako první je paní Karla Maříková a poté pan poslanec Zdeněk Kettner, faktické poznámky. Jako další dvě minuty pan poslanec Zdeněk Kettner a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Já musím reagovat na pana ministra Rakušana. Za koho? Takže to jsou neexistující migranti. Takže to jsou tak úžasné protimluvy. Povinná solidarita. To jsou fakta. A jestli to je strašení, že upozorňujeme na fakta, tak tím pádem bychom třeba mohli zrušit požární prevenci. Protože třeba takový hasičský přístroj na zdi, to je vlastně strašení požárem. Takže to není strašení.
Jako první má pan předseda Tomio Okamura, jako další pan poslanec Jiří Mašek, taktéž faktické poznámky.
Takže já navrhuji přerušení na pět minut do té doby, než se pan ministr vrátí.
Požádám o pět minut přestávky.
Dobře, děkuji. Vyhovím vaší žádosti.
Ale víte, co je zajímavé? Že u každého bodu je napsáno hlasování. U tohoto bodu žádné hlasování není uvedeno. Mohl byste nás, pane ministře vnitra, provést, jak jednotliví členové vlády v tomto případě hlasovali? Kolik členů vlády bylo pro? Náš pan předseda hnutí ANO v pozici premiéra bojoval s těmito věcmi. A tím jsem přesvědčena o tom, že ohrožujete bezpečnost České republiky tím, co jste udělal. A mě to překvapuje z důvodu toho, že vy neustále hovoříte o nějaké výjimce. Žádná výjimka v tomto dokumentu není. Nikdo o té výjimce neví. Vy o ní pouze hovoříte. Myslím si, že to je částka velmi neadekvátní a že v rámci předsednictví a všeho jste mohli vybojovat více finančních prostředků. Znovu podotýkám - povinnou solidaritou. Naštěstí to ztroskotalo. Zákon jste sem přinesl, ale zpřísnění trestů jste jako ministr vnitra neprosadil a v obsahu nového zákona nejsou. V podrobné rozpravě jsem připravena navrhnout usnesení, o kterém budeme chtít, aby Poslanecká sněmovna hlasovala.
Pan ministr Síkela je ztělesněním arogance, z něho to čiší, a vy jste druhej. Zase jste byl osobní, zase jste útočil, zase jste vykládal nesmysly o Orbánovi. Zatajili jsme, že okrademe důchodce, nebudeme navyšovat. Všechno jste čekali, až váš kandidát na prezidenta, který tady včera vystoupil... Vy tady máte novou totalitu i Ústavní soud a všechno. A vy tady řešíte hlavně lex Babiš. Ten psychopat Michálek si myslí, že když udělá lex Babiš dva, že se zbaví Babiše. A já objedu tu Českou republiku a řeknu lidem, co vy jste způsobili. Takže vy jste ne manipulátor, vy jste tady citoval nějaká data. Ano, ale vy jste neřekl tu podstatu. My jsme nabízeli peníze za podmínky, že nepřijde ani jeden ilegální migrant! To jste zapomněl říct. Manipulujete zase a lžete! Vy mně hlavně nepoučujte. Byl jste tam tři dni s cestou, já jsem tam seděl na těch radách dlouho, vy ani nevíte, vy jste v životě neseděl na Evropské radě, kde sedí premiér Fiala. A doufám, že tam nikdy ani nebudete sedět, protože o tom nevíte vůbec nic! Takže mi tady nedělejte nějaké přednášky o migraci. Vy tu vykládáte o Frontexu? Vy jste byl někde na hranici? Co mají ti migranti na maďarské hranici? Chtějí je podříznout, ti vaši migranti! A vy mluvíte o tom, že já cítím krev? A co jste tu manipuloval? Mně řekla televize Nova, že jste tvrdil, že k nám nechodí žádní syrští migranti - to jste tvrdil, to byl živý vstup, vy jste šel po mně - že sem chodí migranti ze Sovětského svazu, řekla ta redaktorka. Tak proč jste hlídal tu hranici ze Slovenskem? Ano, oni jdou přes Českou republiku. A tady jde o princip. Takže ještě jednou. My jsme nikdy nedovolili a nesouhlasili, aby k nám, aby do Evropy přišli ilegální migranti. Vy jste to odsouhlasil. Vždyť to je ta podstata. Ten dokument říká, že souhlasíte, že minimálně každý rok 30 000 ilegálních migrantů do Evropy přijede. To je ten princip. Vy mluvíte o nějaké výjimce? Není to podstatné. My jsme dokonce chtěli, aby se vracely ty lodě. Vy mě tady nepoučujte, já tady můžu mluvit deset hodin o migraci. Jako neuvěřitelné. Fakt je to jako úplně neskutečné. Takže vy tady vykládáte - ano, MEDEVAC, ano. Ale ten princip a základ byl, že nikdy jsme nesouhlasili s tím, že někdo přijde do Evropy ilegálně. A vy jste souhlasil! A potom, jestli jste dostal peníze nebo nedostal, je irelevantní. Ten princip. Já jsem na to zvědav. Vy stále mluvíte o Orbánovi. Všichni ho kritizovali. Vy jste nesledoval řecké volby, co tam vlastně říkal ten premiér, proč vlastně vyhrál? Proč je přesvědčil? Ocelový plot, který odděluje Řecko od sousedního Turecka, byl jedním z podstatných témat víkendových parlamentních voleb. A podle výsledků se ukázalo, že na Řeky varování před sílící imigrační vlnou zapůsobilo. Premiér Kyriakos Mitsotakis, šéf pravicové strany S Tureckem. Já jsem s ním jednal dvě hodiny u něj v paláci o migraci. Kdo mu poslal 3 miliardy eur. Jak to všechno bylo. Vy jste to všechno hodil přes palubu a vy tady mě poučujete, když o tom nic nevíte. Zvýšilo se násilí. Slovensko nasadí kvůli migraci armádu. Nelegální migrace v Evropě sílí. Česko řeší skoro dvojnásobek případů. Takže o čem vy tady mluvíte? Zase jste byl jenom arogantní, zase jste mě napadal, zase děláte ze mě pitomce. A já jsem byl samozřejmě dlouho i na Radě ministrů financí, takže na rozdíl od vás vím, jak se vyjednává. Vím, co se děje za zavřenými dveřmi. Vím, kdo na nás křičel - nikdy jste neměli být v Evropské unii! Solidarita? O čem vy mluvíte? Ano, solidarita je, jasně. Vy jste nám neodpověděl. Neukázal jste nám mandát. Tady paní Mračková Vildumetzová říká, že to vláda projednávala. Tak nám ukažte ten mandát. Ano, my jsme říkali: nepřijmeme nikdy migranty ilegální, nechceme, aby pašeráci rozhodovali, nechceme, aby přišli, a za to dáme peníze. No Polsko to nechce, protože asi vědí, o čem to je. Proč se Slováci zdrželi? A nejenom tyto země, ale i Řecko a Itálie to zpochybňují, celou tu dohodu. No nebude fungovat! Samozřejmě nebude. Jak to budete dělat? Ten to bude... jak hlídá ty lodě pašeráků, tak ten to bude evidovat? A budete potom hledat ty migranty, jak tam běží někde? Potom je očipujete? Totální nesmysl! A je to pozvánka pro ně: Přijďte do Evropy. Minimálně 30 000 vás vezmeme. Kontinuálně. Každý rok.
A co bude tedy potom? Co bude v té budoucnosti? Vy jste ministr vnitra, vy jste šel hájit Českou republiku na Radu ministrů a vy jste souhlasil s tímto nařízením.
Také děkuji za dodržení času a nyní je na řadě pan ministr.
Opravdu děkuji za slovo. Tam bych si byl jistější. Tak v této chvíli asi ti z vás, kdo anglicky umějí, třeba dají za pravdu, ale je to trochu legrační diskuse, nemyslíte? Já tady poskytnu text, který České republice zaručil výjimku, že nebude platit po dobu postižení ukrajinskou krizí, a opozice, která tvrdila, že ta výjimka neexistuje, se teď pokouší o lingvistický rozbor toho, jestli to v angličtině znamená může, nebo musí. Počkejme si na oficiální překlad. Vaším prostřednictvím, paní kolegyně Adámková, souhlasím s vámi zcela, ale to snad není podstata naší diskuse, kterou tady vedeme. Já vlastně téhle debatě moc nerozumím a trochu mě mrzí, že jsme do ní zabředli. Co se týká mandátu, rámcová pozice i podle informace kolegy Benešíka se nemění, pokud vláda nerozhodne jinak. A my jsme nerozhodli jinak. My jsme zůstali u rámcové pozice z roku 2020 a plně jsme ji naplnili, dokonce jsme ji naplnili i s výjimkou, která v mandátu nebyla. A jestli jsem něco konzultoval s premiérem Fialou? Logicky, je to můj premiér!
Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Pokorná Jermanová a připraví se - všechno faktické poznámky - pan poslanec Fridrich. Paní poslankyně, prosím.
Pane ministře, on je problém v tom, že ta výjimka je dočasná, a je tady velký otazník, co přijde potom. Ale já pořád nechápu tu logiku, když víte, jak je otázka migrace velmi choulostivá i pro opozici, že když už jste dával informaci na vládě, aspoň podle zápisu, že už jste se neobtěžovali odsouhlasit to stanovisko znovu, abyste ten mandát měl plnohodnotný. Já tomu prostě nerozumím. Napadá mě pak jediná odpověď, a to je ta, že jste se na té vládě nebyli schopni dohodnout, a teď se vymlouváte na rámcové stanovisko bývalé vlády. Nezlobte se na mě, pro mě je to naprosto nepřijatelné a nepřesvědčil jste mě! Podle mě jste svůj mandát překročil.
Já bych se chtěl, pane ministře, také vrátit k tomu sporu o tom překladu. V případě jakéhokoliv sporu mezi anglickou a českou verzí musí být v té smlouvě klauzule, že v případě pochybností platí buď anglická, nebo česká verze pro případný soudní spor. Takže argumentace, co bude v českém překladu, je pro případný soudní spor naprosto irelevantní.
Nyní je na řadě paní předsedkyně Schillerová a připraví se pan poslanec Bžoch. Paní předsedkyně, prosím.
On tvrdí, že existuje nějaká výjimka. Když si přečtete ten materiál, tak tam žádná výjimka zmíněna není. A není to ani výjimka pro ČR, ale je to pro všechny státy střední a východní Evropy. A teď přijde ta největší perla ze slov pana europoslance Zdechovského za KDU-ČSL. Já říkám, cituji, že překročil ten mandát i tím, že souhlasil s kvótami, protože česká pozice, a takhle jsme to měli i ve vládním prohlášení, my jsme nepodporovali zavedení kvót. Dnes ten jeho postoj a to, co obhajuje - v závorce je Rakušana, tedy vás - nechápu.
Nyní je na řadě pan poslanec Bžoch a připraví se pan poslanec Letocha.
Budu velmi stručný. To nám velmi ztěžuje to, abychom ty migranty měli kam vracet. Já mám problém s tím mechanismem v tom, že žádné přerozdělování, ať už to nazveme jakkoliv, ať už to nazveme kvótami, ať už to nazveme solidárním přerozdělováním, čímkoliv to nazveme, nebude nikdy fungovat. Nikdy to nebude fungovat. Je to nesmysl od začátku. To je ten problém a můžeme to nazývat, jak chceme. Ten balíček jako celek by nebyl až tak špatný, pokud by se tam neobjevilo toto o nějaké povinné solidaritě.
Nyní je na řadě pan poslanec Letocha a připraví se pan ministr Rakušan. Pane poslanče, prosím.
A já se pokusím najít nějaké shody, které v tomto bychom jako opozice a koalice mohli mít. Věřím, že na čem se tady shodneme, je, že migrace je významným problémem Evropy. A já doufám také v to, že se s opozicí shodneme i na tom, že je třeba nějaké řešení najít. V minulosti také hnutí ANO prostřednictvím výroků, které pronesl pan poslanec Babiš a které tady připomněl pan ministr vnitra, navrhovalo podílet se na řešení migrace finančně.
A je mi to líto. Řešením je kombinace finanční podpory těch států, které jsou v první řadě, včetně Itálie - Výrok číslo jedna. Výrok číslo dvě: My jsme se vždycky podíleli finančně a budeme se podílet i nadále - vynechávám autora, podle něhož by Česko i nadále preferovalo finanční podporu. My jsme odmítli povinné relokační kvóty. Ještě jednou zdůrazňuji: My jsme odmítli povinné relokační kvóty, které tady nejsou. A vy mně nemusíte věřit.